A určitě to nebyla jenom Praha. Ale fakticky oni mohou čerpat standardní programy, jako čerpají jiní podnikatelé. A my jenom říkáme, že specificky podpořit nějaký segment můžeme pouze ten a je logické podpořit ten, který nemůže čerpat jiné zdroje.
Teď se bavíme o komunikaci mezi Ústředním krizovým štábem a samosprávami. Tam si myslím, že byla zajištěna velmi dobře přímá vazba na kraje, probíhaly videokonference s hejtmany. Myslím si, že přítomní hejtmani potvrdí, že tam nebyl vůbec žádný problém. Je to pan starosta Picek a pan Michalík. Jediný, kdo zůstal kompetentní se k tomu vyjadřovat, bylo Ministerstvo zdravotnictví. Ale jenom říkám, že 5. srpna jsem z pozice ministra vnitra měl minimální možnost tuto věc ovlivňovat, a jsem rád, že jste tu dohodu potom udělali, nebo že jste toto jednání potom vedli s panem ministrem zdravotnictví.
Paní poslankyně si přeje vystoupit.
Téma bylo již řešeno i na úrovni vlády, i s panem ministrem Blatným o tom komunikujeme.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já chci jenom panu ministrovi poděkovat, že oproti panu premiérovi zase mi dal jasnou odpověď.
Děkuji.
Jde mi o to, že tam je velký rozdíl, a obrací se na mě spousta lidí, mezi lidmi, kteří jsou v exekuci a kteří jsou v insolvenci.
Děkuji za nevyužití času. Paní ministryně bude reagovat.
To si asi vysvětlovat nemusíme. Ten stanoví některé benevolentnější podmínky pro poskytování veřejné podpory v nynější situaci. Pokud budou tyto podmínky dodrženy, bude taková podpora rovněž považována za tu, která je v souladu s pravidly vnitřního trhu Evropské unie. Jednou z těchto podmínek, a už se dostávám k tomu, co vám chci říct, je právě skutečnost, že příjemce podpory není v úpadku. K naplnění požadavků uvedeného dočasného rámce proto musí být toto pravidlo stanoveno i pro příjemce kompenzačního bonusu. To platí nejen obecně, ale rovněž v případě aktuálních dotačních programů reagujících na současnou epidemii. K tomu my jsme tady nepřistoupili.
Děkuji.
Tak jestli bychom nemohli třeba spolu vymyslet něco, co by jim pomohlo.
Já si to uvědomuji. Čili toto je asi ta nejlepší cesta, jak zmírnit tyto dopady, odkázat na sociální systém. My jsme museli kompenzační bonus nechat notifikovat Evropskou komisí.
Poslanec Jurečka bude interpelovat pana ministra Blatného ve věci přednostní zdravotní péče pro členy prémiového klubu Mafra.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Z mého pohledu je to nemravné, neetické, a mně nepřijde normální, aby tady holding Agrofert, který je napojen na rodinu premiéra Andreje Babiše, takovýmto způsobem svým čtenářům říkal: pokud nám tady budete nějakým způsobem věrnější, tak my vám nabízíme takovéto přednostní zařazení oproti jiným pacientům.
I vaši sponzoři, tam ten oligarcha z jednoho antibabišovského deníku vás kritizovali. Tak to je skutečně rána úplně vedle. Totální útok na podnikání! Místo aby zůstali doma a tady tvořili, a potom když vyženete ty investory, tak ti lidé přijdou o práci. A to jste vy.
Pane oligarcho, proč napadáte Rakousko, Německo? To je extrémní levice? Proč lžete ohledně nějakého velkého bytu, že jsme někdy řešili? Nikdy Piráti o velikosti nemluvili! Proč šíříte takové dezinformace, které šíří pak i vaši příznivci například ohledně návrhů, ohledně seniorů, které neexistují? A můžu vám slíbit, pane premiére, my pro poslaneckou verzi daňového balíčku hlasovat nebudeme. Takže my v tom znění, ve kterém to je přijato, to neschválíme. To budete maximálně vy. Ale nemůžete tady přece říkat, že něco, co platí ve vyspělém světě, téměř ve všech zemích Evropy, je něco, co by u nás nemělo platit!
Vy jste zapomněl ty byty. Koncem března pražský primátor Zdeněk Hřib uvedl v rozhovoru pro média, že by Praha měla zjišťovat, které byty jsou prázdné pro případné vyšší zdanění. No velikost, no tak potom jim tam i nastěhujete někoho, ne? Chtěli jsme zjistit, kolik prázdných bytů v Praze je, hájí se Piráti. Tady máte vašeho slavného Peksu. Co chce zdanit? Kdo to zaplatí? Zaplatí to samozřejmě občané!
A nyní prosím paní poslankyni Majerovou Zahradníkovou, která bude interpelovat ve věci centrálního úřadu státní hygienické služby.
Paní poslankyně, určitě nechceme. Nechceme a nepodpoříme žádný zákon, který by omezoval osobní svobody jednotlivce nebo umožňoval sledování našich spoluobčanů. Je to jednoznačné pochybení Ministerstva zdravotnictví. Pan ministr je tam nový, samozřejmě řeší covid, neměli to vůbec dávat ven. Takže to, co říkáte, určitě nechceme, odmítáme! Ale pan Výborný to nechce.
Děkuji. Prosím.
Já znovu opakuji, že to byla chyba. Takže já znovu opakuji, že to není, vláda to neprojednávala. A samozřejmě takové úvahy jsou nepřijatelné. Takže určitě nikdo takhle to nemyslel.
Tato interpelace se bude týkat dotačního programu COVID - Bazény.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Problém tedy vzniká ve všech oblastech.
Na pořad jednání 72. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 17 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Překážka tedy trvá, nemůžeme projednat tuto interpelaci. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti premiéra. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Máte slovo.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
A 1. července byl přijat ten nový bezpečnostní zákon v Hongkongu, který zásadním způsobem proměnil politickou situaci a to, jaký je vlastně stav práva v Hongkongu. Pak zde máme Ministerstvo spravedlnosti, které je gesčně odpovědné za ujednání různých těch smluv. A ve svém důsledku je to i ministr spravedlnosti, který vlastně rozhoduje o vydávání do zahraničí. Ale zatímco v situaci, kdy je někdo odsouzen, a bavíme se o výměně vězňů, je ta situace je pokryta poměrně dobře, tak já tam prostě vnímám, že je tam jakési slepé místo, nebo do určité míry slabina celého systému, a to je vlastně žádost o předběžné zadržení.
Rád to doplním, pane ministře. Asi to bude chtít, abyste to tedy nějak detailněji prodiskutovali v rámci vlády, protože pan premiér tady opravdu hovořil trochu jinak. Já nerozporuji to, že hygienické stanice by měly mít možnost lokálně. Skutečně není možné dát do rukou úředníka, vašeho náměstka, hlavního hygienika, pravomoci, aby celoplošně zavřel obchody, omezil služby, zavíral školy a podobně. To nemůže celoplošně skutečně dělat úředník. Vzpomeňte si na ten diskutovaný rozsudek někdy z dubna nebo z května.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane nepřítomný ministře, dlouhodobě se zajímám o problematiku poškozování pozemních komunikací následkem přetěžování kamionů. V posledních letech se na stavu cest výrazně negativně projevují přetížené kamiony převážející každoročně miliony kubíků dříví, a to na vzdálenost i několika set kilometrů. Od ředitele státního podniku Lesy České republiky jsem zjistil, že podnik nemá žádný regulatorní předpis o maximální povolené váze kamionů, který by promítal do smluv s externími dodavateli služeb. Podnik nemá dlouhodobě k dispozici ani váhy a nedělá ani jakékoliv kontroly váhy kamionů. Netřeba poznamenávat, že přetížené kamiony s dřívím jsou zásadním faktorem devastace dalších silnic v majetku obcí, měst, krajů i státu.
Také děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, na interpelaci bude odpovězeno písemně. Ten přítomen je a bude interpelovat paní ministryni Marii Benešovou, která přítomna není.
Děkuji za slovo. Bohužel se mi dostalo odpovědi, že průběh vyřizování této agendy nesledujete a mám se obrátit na jednotlivé soudy. Přiznám se, že mě taková odpověď zaskočila, jelikož vaše vláda i ústy svého předsedy Babiše opakovaně deklarovala, že zastavování protiprávních exekucí je pro vás prioritou. Proto bych očekával, že k tomuto prioritnímu tématu budete bedlivě shromažďovat veškerá potřebná data, třeba to, kolik případů už jednotlivé soudy ukončily a jak rychle je odbavují. Podle vaší odpovědi ale takovými informacemi nedisponujete. Chtěl bych se vás tedy zeptat. Proč dosud vaše ministerstvo nesbírá průběžně data od soudů, jak ve vyřizování agendy zastavování protiprávních exekucí postupují? Začne ministerstvo do budoucna průběžně sbírat tato data? Kdy se tak případně začne dít?
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pane vicepremiére, já si vás dovolím oslovit v tématu, které se týká oblasti kultury. Zda se plánuje pokračování programu COVID - Kultura II, který po neúspěchu programu COVID - Kultura Ten dosavadní program byl nastaven na principu faktické kompenzace za neuskutečněnou akci, nebo příspěvek na činnost, která byla v letošním roce vládními restrikcemi omezena.
Dobrý den ještě jednou všem. Hezké odpoledne.
Takže já určitě odmítám tady, že já jsem si něco objednal. Ministerstvo zdravotnictví to musí řešit. Takže já myslím, že to bude velká debata, a nechápu, proč mě na to interpelujete, když jsme jasně řekli a oznámili, že to dáme k dispozici všem stranám.
Pan poslanec položí doplňující otázku.
Jabka, hrušky, všechno motáte dohromady. To je přece nesmysl. A když jste hovořil o tom, že vláda nedoprojednala... Ten je otevřen, a já jsem se ptal, z jakého důvodu - tam není otázka centralizace hygienické služby, to je v pořádku - ale z jakého důvodu jsou tam kompetence, které zjevně zasahují do základních lidských práv a svobod. Já budu rád, když bude platit to, co jste říkal, že tam tyto nesmysly nebudou, ale neříkejte, že jste něco chtěl tady konzultovat.
Tak ještě jednou to zkusím vysvětlit. Vláda to neprojednávala. Ministerstvo zdravotnictví pochybilo. Jsou tam věci, které my nikdy nepodpoříme, jako omezování osobní osoby jednotlivce nebo sledování spoluobčanů atd. Tak jsme to vrátili do připomínkového řízení. Když s vámi nemluvíme, tak křičíte, když vám to chceme dát, tak zase máte problém. Máte vždycky problém.
Další v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský, který vystoupí s interpelací.
A za druhé by mě zajímalo, jak vlastně vnímáte politickou shodu, která, se zdálo, že panuje nad jádrem, ale nyní zcela evidentně nepanuje nad aplikací bezpečnostních záruk z hlediska geopolitické pojistky. Tak jestli to také tak vnímáte.
Tak děkuji.
My chceme pro lidi levnou energii. Chceme férovou soutěž. Uvědomujeme si, že se jedná zároveň o politickou otázku.
Děkuji za slovo. Pane premiére, určitě ta otázka není postavena tak, že když se tento podzim nerozhodne o jádru, tak nebude elektřina. Tak to rozhodně nestojí.
My to vidíme i nyní, kdy často potom dochází k interakci mezi vedením kraje a vedením té hygienické stanice. Věřím, že vždycky v dobré víře, ale výsledkem je to, že postupy v jednotlivých oblastech se opravdu mohou lišit a v podstatě není zajištěna možnost centrálního řízení celého toho státu, celé té služby. Za normálních okolností to asi není tak moc potřeba, v současné situaci to vidím jako něco, co nás potenciálně ohrožuje. Ministerstvo zdravotnictví si je těchto rozdílů vědomo. V případě zvládání té epidemie se ani po několika měsících efektivně nedaří uvést postupy na jednotnou úroveň, to znovu říkám, že to tak prostě je. A v podstatě to, že se nějakým způsobem nakonec podařilo jednotně řídit celý ten systém alespoň dostatečně efektivně, je dáno spoustou struktur, které byly vybudovány paralelně. To není kritika na hygienické stanice. To je jenom popis stávajícího stavu. Samozřejmě bez těch hygienických stanic by to fungovat nemohlo, ale nemáme používání jednotných IT nástrojů, nemáme jednotná schémata postupu v krizových situacích, nemáme možnost efektivního řízení a koordinace všech těch hygienických stanic. A z těchto důvodů, a jenom z těchto důvodů, ten návrh počítá s vytvořením ústředního orgánu. A myslím si, že tedy nejenom v krizovém stavu.
Tak děkuji panu ministrovi za dodržení času. A zeptám se paní poslankyně, jestli má zájem o položení doplňující otázky. Vidím, že tomu tak je.
Já děkuji panu ministrovi za první část odpovědi. Ale nezazněly tam ty klíčové věci. Jestli opravdu byly využity všechny ty nástroje, co máte. Protože z toho, co já vím, tak na mě tam spíš působí, že nyní bylo zakázáno těm krajským hygienikům vlastně komunikovat s médii, věci jakkoli veřejně kritizovat, prostě byli umlčeni ve své odbornosti. Měli bychom mít analýzu vlastně toho, jak to, že nebyl vyhodnocován ten plán, ta koncepce hygienické služby, pandemický plán. Jsou oba pod vámi? A je pak otázka, jestli nám nechybí nějaký audit, vyhodnocení toho, jak probíhala ta příprava vlastně a první vlna.
Jen velmi krátce. Jenom upozorňuji, co by se stalo, kdyby každý z krajů přistupoval k řízení epidemie jinak, a to by se v reálu mohlo stát, byly takové náznaky. To bych považoval za velké nebezpečí, které by se nám všem mnohokrát vymstilo.
Tak děkuji. Další vystoupí s interpelací pan poslanec Petr Třešňák, rovněž na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného.
Pěkné odpoledne. Nicméně mi dovolte toto téma znovu otevřít i v souvislosti s tím, jak například svoji připravenost veřejně prezentuje sousední Německo. Pak daleko pokročilo i Bavorsko. V této souvislosti se vás tedy ptám, dle jakého vakcinačního plánu hodlá postupovat Česká republika. Proto se ptám, kde a jak chcete vytvořit tyto očkovací kapacity, případně kde budou stát vakcinační centra a kdy budou otevřena, případně, kolik máte nasmlouváno lékařů, kteří budou v těchto centrech pracovat. A v případě, že není žádné konkrétní řešení, které jsem zde zmiňoval, poprosím tedy o vysvětlení.
Snažme se dodržovat čas určený na položení otázky.
Děkuji, pane předsedající. To, co bude základem těch očkovacích center, je, tak jako je tomu i při tom testování, páteřní síť nemocnic a ordinace praktických lékařů. S obojími jsme už hovořili. Všechno bude připraveno takovým způsobem, abychom paralelně nezatěžovali dvěma rozdílnými věcmi. Německo má strategii trochu jinou. Německo nakoupilo mnohonásobný počet, zhruba 300 milionů, jestli se nepletu, na svých 80 milionů lidí, objednalo daleko větší počet těch vakcín.
Toť vše.
Ta logika je jednoznačná, každý má svoji zodpovědnost, policie, státní zástupce, vedení ústavu, vy jako ministr, já jako poslanec Parlamentu.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ale ten tady není.
Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Vzhledem k tomu, že není pan ministr Havlíček přítomen, chtěl jsem mu adresovat ještě některé doplňující dotazy, protože jeho odpověď mě plně neuspokojila.
Děkuji. Kdo je proti? A máme před sebou jednu šanci, kterou bych chtěl využít, když jsme v hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Interpelace byla ukončena. Pan kolega Žáček je připraven.
Děkuji, pane předsedo. Ptal jsem se, kolik v této souvislosti stojí hodina zásahu a proč a jestli se neobáváte, že by případné zvýšení plnění pojišťoven mohlo vést ke zvýšení ceny pro pojistitele.
Vy tady jste byli nejdřív před volbami všichni epidemiologové a teďka jste odborníci na toxikologii. Takže já vám k tomu asi těžko něco řeknu. Zkuste se obrátit na zakladatele vaší strany. Žádám, aby došlo k co nejdřívějšímu náležitému a řádnému prošetření uvedené ekologické havárie. No a to je všechno, co já můžu dělat. Vy samozřejmě toto interpelujete, všichni víme proč.